Já vím, že když se nám přidá o 600, 800 korun, je to hodně peněz. Je to hodně peněz, ale i takhle vysoká částka mně prostě nestojí za to, aby mně lidi říkali: vy jste si zase navýšili platy.
Pana poslance Blažka a pana poslance Miholy. Prosím, vaše dvě minuty.
Nemyslím, že to je, že se koalice hádá nedůstojně, jaké mají být platy v této otázce. Vždyť to přece bylo úplně jinak. Poslanecké kluby se dohodly na určitém způsobu řešení, náhle se z nebes, konkrétně z USA, snesl svatý muž v bílém jménem Bohuslav Sobotka, který před celým národem hraje jednoduchou roli. Tady se banda - a teď použiji hnusné slovo Miloše Zemana - nenažranců domluvila na nějakém zvednutí platu a já, svatý muž, tohle nepřipustím. Musím se zastat koalice. Já myslím, že národ bude spokojený, já budu svatější než Bohuslav Sobotka, když tohle navrhnu, a budu moci chodit mezi lid.
A nyní prosím s faktickou pana poslance Miholu. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji.
To nejde. Ve faktické nemůžete dávat změnu návrhu. Musíte do řádné přihlášky.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi dvě poznámky. To bych rád ocenil. A za druhé, pokud by Sněmovna něco takového přijala, vláda by to realizovala, tak by se mediálně naprosto odclonily veškeré skutečné problémy. Vyjádřil se k tomu i odborový předák, jehož plat je vyšší než plat ministra. Nezdá se mi. Druhá poznámka je méně úsměvná. Vláda vládne rok. Udělali jsme to rychle, udělali jsme to bez zbytečných řečí, protože jsme prostě měli většinu v Poslanecké sněmovně, pokládali jsme to za správné. Měli jsme k tomu vůli a energii. Vládní koalice vládne rok, ví, že tenhle problém existuje, a 2. prosince říká předseda Sněmovny, že by možná měl nějaké řešení, které jsme ještě neviděli.
Typický příklad stranického sekretariátu. Já o vaši omluvu nestojím! Já stojím o to, jestli chcete někdy udělat dohodu, abyste ji dodrželi! Kdybychom dohodu neměli, je to normální. Nedohodli jsme se, každý má svůj názor, nějak hlasujeme. Vy jste nás zneužili. Obsahovou část dohody se vám plnit evidentně nechce. Vymýšlíte si důvody a dneska nám tady řeknete, jak budete pracovat na systémovém řešení, jak to nějakým koeficientem navážeme. A říkal to tady Pavel Blažek: já, jediný spravedlivý Bohuslav Sobotka, nedopustím, aby si to prohlasovali. Není schopen. Nemá to smysl, protože musíme čekat, co na to řekne předsednictvo ČSSD. Ne, já to nechápu! Dohody se mají plnit a vy ji neplníte! My jsme si cenili té dohody.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, já myslím, že není jenom tato Poslanecká sněmovna, není jenom Senát, není jenom prezident republiky, kteří se také podílejí na legislativním procesu, čili dohoda učiněná v Poslanecké sněmovně, předpokládám, že není závazná pro ostatní instituce, které se podílí na legislativním procesu, a nevím o tom, že by do tohoto procesu byly integrovány. Jsem rád, že našla peníze na to, aby mohla navýšit důchody. Důchody se budou zvyšovat v průměru o 200 korun. To se týká policistů a hasičů. Já jako předseda vlády nemohu ignorovat zbytek společnosti jenom proto, abych se zavděčil Poslanecké sněmovně. My jsme předložili vládní návrh zákona. Bohužel na to nedošlo, velmi často i snahou opozice. Prostě takto to je. Tolik mé stanovisko jako poslance, jako předsedy vlády.
Děkuji za slovo. Peníze pro státní zaměstnance jste nenašli, pane premiére. Jakkoliv si někdo z nás o tom mohl myslet něco jiného.
Děkuji za pochopení a pozornost.
Děkuji panu ministru zemědělství Marianu Jurečkovi a žádám pana zpravodaje, aby se ujal své zpravodajské zprávy o jednání v zemědělském výboru.
Pane předsedající, paní a pánové, zemědělský výbor projednal tento návrh zákona ve velmi racionálním jednání.
Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Žádnou další přihlášku do rozpravy nemám. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu podrobnou, do které nemám žádnou přihlášku. Také nikoho nevidím. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi a můžeme pokračovat.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám dílčí novelu zákona o veřejných zakázkách. Účelem navrhované novely je pouze dílčí změna. Já bych zde chtěla zdůraznit, že tato dílčí novela navrhuje v podstatě pouze pět změn, pokud bych to měla opravdu zkrátit do toho, co ta novela obsahuje. Rozšiřujeme hodnocení kvality týmu. Další věc, co měníme, je, že přijetím této novely dojde k formulační úpravě ustanovení upravujícího podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací a dodatečných služeb tak, aby tato formulace lépe odpovídala potřebám praxe. Přijetím novely dojde také ke zrušení povinnosti zrušit zadávací řízení za situace, kdy zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, čímž dojde ke zrychlení zadávacího procesu. Asi všichni víme, že toto byl a je ze stávajícího zákona o veřejných zakázkách celkem velký problém, protože především u velkých zakázek, například i u ICT, se obdržela pouze jenom jedna nabídka a muselo se dělat nové výběrové řízení, což nestojí malé peníze a především to velice dlouho trvá. Čili toto je věc, kterou řešíme již v této novele. Teď opravdu jenom zdůrazňuji, že se jedná o dílčí novelu zákona o veřejných zakázkách. Další oblastí, kterou předkládaná novela upravuje, je zrušení ustanovení zákona o veřejných zakázkách upravujících seznam hodnotitelů a zrušení povinnosti předkládat oponentní odborné vyjádření k odůvodnění významných veřejných zakázek. V rámci projednávání návrhu v hospodářském výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj byly podány čtyři pozměňovací návrhy. Já bych se stručně chtěla ke každému z nich zde vyjádřit, abyste i věděli, jak na ně budu následně reagovat ve třetím čtení. První z nich byla elektronizace komunikace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. My jsme původně s tímto návrhem nesouhlasili, nicméně svůj postoj jsme změnili na kladný.
O tom, zda konkrétní zboží porušuje právo duševního vlastnictví, tak s definitivní platností rozhodne soud. Tak jak jsem již uvedl, evropská právní úprava je použitelná pouze na zboží pod celním dohledem. Orgány Celní správy České republiky však vykonávají působnost v rámci boje proti padělkům i na vnitřním trhu v rámci České republiky. Předložený návrh zákona proto přebírá evropskou právní úpravu též pro oblast vnitrostátní, na kterou by jinak nedopadala. Bude poskytnuta zvýšená ochrana držitelům práv duševního vlastnictví, kteří tak budou moci rozvíjet své podnikatelské inovační aktivity bez obav z nekalé konkurence a deformace trhu ze strany porušitelů těchto práv. Současným efektem pak bude též ochrana spotřebitelů, kteří budou navrhovanou úpravou lépe chráněni proti padělkům. Zároveň byla zkrácena lhůta pro projednání návrhu ve výborech na 30 dní. Závěrem svého úvodního slova bych si vás dovolil požádat o projednání a podporu tohoto návrhu zákona.
Ještě ho požádám o chvilku a pokusím se získat pro jeho zpravodajskou zprávu pozornost. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Pravděpodobně tedy nebude zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které také nemám žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Pokračovat budeme bodem číslo
Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví . Návrh zákona navazuje na návrh zákona, který byl projednán na dnešním jednání Poslanecké sněmovny v rámci předchozího bodu. Jeho předmětem jsou nezbytné související změny v jiných zákonech. Rozsah návrhu je přitom nevelký, neboť obsahuje pouze technické novelizace zákona o ochraně spotřebitele a autorského zákona, které zřejmě není nutné podrobněji komentovat. Zároveň byla zkrácena lhůta pro projednání návrhu ve výborech na 30 dní. Rozpočtový výbor doporučil, aby Poslanecká sněmovna tento vládní návrh zákona schválila bez připomínek. Dovoluji si vás proto požádat o projednání a podporu tohoto návrhu zákona.
Vážené dámy, vážení pánové, i zde bych chtěl poděkovat panu ministrovi za uvedení ve druhém čtení tohoto návrhu zákona, který mohu potvrdit jako člen rozpočtového výboru.
Chtěl bych upozornit na některé věci, které by se nám mohly stát. Obecně si myslím, že potřebujeme nový zákon o veřejných zakázkách, protože zkušenosti s tím stávajícím jsou špatné. V Čechách existuje povědomí, že všechno, co je nejlevnější, je nejlepší. Všichni mají pocit, v Čechách i na Moravě i ve Slezsku mají všichni obavu ve veřejné správě koupit něco, co je malinko dražší, byť kvalitnější, neboť budou okamžitě napadeni a řeknu kriminalizováni a podobně. Já si nejsem jistý, že je tohle paragraf, který by v Čechách pozitivně fungoval.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní tu mám s faktickou poznámkou - pan poslanec Ivan Adam? Adamec. Pardon. Omlouvám se panu poslanci za zkomolení jeho jména.
Děkuji. Já jsem tady chtěl zareagovat na to, co říkal kolega Bendl. Takže já si myslím, že ty zákony jsou pořád stejné. Pořád hledáme, jak zabránit těm věcem, které nechceme, ale já si nejsem jistý, že je to ta správná cesta. Nicméně jsme v Evropské unii. Oni to jinak neumějí.
Děkuji panu poslanci Adamcovi. Nejprve s faktickou poznámkou.
Děkuji mnohokrát. Já myslím, že oba dva víme, o čem hovoříme, protože se s veřejnou zakázkou potýkáme dnes a denně. Myslím, že tam je zakopaný pes. Pokud zadavatel netlačí na projektanta, netlačí na projektanta a několikrát ho nenutí, aby přepsal, překreslil projektovou dokumentaci na základě požadavku projektanta, tak si tady můžeme schvalovat zákon, jaký chceme, ale zkrátka a dobře, pokud projektant stokrát a jednou zdůvodní, že ta práce nebo ta zakázka je takhle drahá, tak potom v tom výsledku stejně to dopadne tak, jak to dopadne, a mnohdy se modlíme, jak dopadne výběrové řízení. A už nemluvím o dalších případech, protože to je na samostatné vystoupení. Já taky se velmi těším na nový zákon, na novou novelu, protože pracovat s tou stávající, prostě, dámy a pánové, jde velmi těžko. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Ale je to skutečně o té projektové přípravě, protože řada těch věcí vyplývá z tohohle.
Děkuji panu poslanci Pilnému. Nyní s faktickou poznámkou.
Vytendrováno to bylo na jeden rok, kdy se to má provést. Byl tam plánován tři týdny archeologický průzkum. Odkryly se podlahy barokního divadla do hloubky 7 metrů, kde se objevila bývalá ulice. Tak teď si seberte, kolik zůstalo na realizaci projektu.
Podle mého názoru máme do poloviny příštího roku šanci uzavřít maximálně dva. Míra neschopnosti, nekompetence, váhavosti a ohrožování čerpání těchto zdrojů je naprosto mimořádná. A máme už srovnání. Mohu se mýlit. Poslanecká sněmovna má právo to vědět, proto si dovoluji navrhnout zařazení tohoto bodu.
Budeme o tom hlasovat. Paní poslankyně Chalánková a připraví se paní poslankyně Černochová.
Děkuji, pane předsedo, za slovo. Dovolte, abych se vrátila a požádala o zařazení bodu, který se bude týkat kauzy Denise a Davida Michalákových, českých dětí v Norsku. Opakovaně jsem dostala spoustu odpovědí, jak není možné pro tyto děti a pro tuto matku nic učinit. Těmto dětem skutečně nic nepomohlo, ani další aktivity, a případ se posouvá k neblahému konci. V září proběhla další schůzka, o které jsem vás již informovala, a to na půdě sociálně-právní ochrany dětí v Norsku, kdy bylo matce již vyhrožováno, že pokud nepřestane s aktivitami na půdě České republiky, tak jí budou děti odebrány do adopce. Považuji tento případ za velmi naléhavý, a proto ještě jednou žádám i celou Poslaneckou sněmovnu, proč tento případ nosím a proč interpeluji jak pana premiéra, tak jednotlivé ministry. Tyto děti žijí trvale se svými rodiči, se svou matkou, momentálně jsou odebrány do pěstounské péče v Norsku. Jsou stále a nadále českými občany. Přesto mám pocit z odpovědí na interpelace, že pokud by se tyto děti objevily nějakým způsobem na území České republiky, tak je Česká republika a české státní orgány s omluvou vrátí zpět do Norska. Upozorňovala jsem vás na to, že toto jsou čeští občané a jsou odebráni do norské pěstounské péče. Doufám, že slyšíte, co říkám. S našimi občany Sdělím vám, z čeho vycházím.
Opět hladina hluku převyšuje únosnou míru.
Pokud pravomoc ve věcech vyživovacích povinností a ve věcech rodičovské zodpovědnosti není upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, je ve věcech výživy, výchovy a dalších věcech péče o nezletilé, včetně opatření k ochraně jejich osoby a majetku, dána pravomoc českých soudů, jestliže nezletilý má obvyklý pobyt v České republice nebo jestliže je státním občanem České republiky, i když má obvyklý pobyt v cizině. Tomu skutečně nerozumím, k čemu potom takový úřad máme. Role státního občanství je zde neustále zpochybňována a z jednotlivých odpovědí na interpelace je jasné, že jednotliví ministři nekoordinují své kroky. Za systém, který v Norsku mají, zodpovídá určitě norský stát. Pokud se hájí tím, že rozhodování rodinných soudů v této věci je za zavřenými dveřmi a není žádná pravomoc a žádné informace možné získat, pak je to systém špatný. Je to systém neprůhledný a vedení norského státu si za něj zodpovídá. Ale já znovu opakuji, jedná se zde o české občany, kteří se obrátili o pomoc k českému státu. Matka, jak jsem vám opakovaně sdělila, byla všech podezření zbavena, nebylo vzneseno žádné obvinění k této matce. Navrhuji zařazení tohoto bodu jako druhého bodu hned po prvním bodu této schůze.
Ještě omlouvám paní poslankyni Kovářovou z dnešního jednání.
Děkuji, pane předsedo, krásné odpoledne, dámy a pánové.
Pan poslanec Kalousek, nový bod: Informace předsedy vlády o stavu odsouhlasování operačních programů České republiky s Evropskou komisí. A chce to jako první bod příští úterý. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Paní poslankyně Chalánková, nový bod: Kauza Denise a Davida Michalákových v Norsku. Je to tak správně, paní poslankyně?
Já moc děkuji za to, že poslanci a poslankyně podpořili návrh paní kolegyně. Je identický, takže stahuji svůj návrh.
Pan poslanec Kolovratník, nejprve vyřadit bod 104, což jsou změny v orgánech Sněmovny. Tento návrh byl přijat. Je s tím takto souhlas? Kdo je proti tomuto návrhu? Můžeme vzít za prokázané, že jsme o tom hlasovali? Nikdo nežádá další hlasování. Tím jsme se vypořádali s pozměňujícími návrhy. A ještě nám zbývá hlasovat o programu schůze jako celku. Tento návrh byl přijat a pořad schůze schválen.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci. Myslím si, že s detaily už jsme všichni byli seznámeni ve čtení prvním, takže já tímto končím svoji úvodní řeč.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Tady existovala dohoda všech předsedů politických klubů. Všem je vám to známo.
Zástupce výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj?
Děkuji.
Děkuji. A prosím pana poslance Beznosku, který je zpravodajem výboru pro sociální politiku, aby rovněž vystoupil a seznámil nás s jednáním výboru.
Hezké odpoledne, pane předsedo, dámy a pánové.
Měli bychom to otočit. Pokud stát chce a má chtít archeologický průzkum, musí ho platit. To má logiku. To má logiku.